Odbory nesouhlasí s procesem transformace.

V první řadě si získejte pro svůj projekt své budoucí podřízené.

Zaměstnanec, kterého si hned na začátku postavíte proti sobě, vám nikdy nepodá takový výkon jako ten, kdo se s projektem ztotožní a v lepším případě se pro něj i nadchne.

Děkuji, já jsem tolerance sama, jenom si myslím, že toto už nemuselo být ve faktické, mohlo to být ve standardním projevu. Ale s faktickou se nyní ještě - je stažena, takže nyní s přednostním právem pan předseda a poté pan ministr.
Děkuji za slovo. Samozřejmě i já jsem slyšel v kuloárech, že je to úlitba této vlády za loajalitu Pirátům, že je to jakási trafika pro Piráty, pro pana Profanta, a že tak Piráti zůstanou loajální vůči této vládě. To se říká úplně veřejně.
Odůvodnění, stručné odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu je následující: my předkladatelé jsme si velmi dobře vědomi podfinancování, dlouhodobého podfinancování infrastruktury českého sportu. A závěrem chci pouze poprosit o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Děkuji.
Pane ministře - jeden i druhý. Děkuji kolegovi Černému za to, že mi umožnil vystoupit... Tak zdravím všechny tři ministry a milou paní ministryni a všechny přítomné kolegy poslance v sále. Panu kolegovi Černému děkuji za to, že mi umožnil vystoupit zde s přednostním právem. Já ho tady přečtu a poté ho krátce odůvodním. Za třetí současně dochází k úpravě odpovídajících závazných ukazatelů a části návrhu zákona včetně příloh. Za to chci poděkovat. To s sebou nese vyšší nároky na počet asistentů pedagoga.
Děkuji. Nyní v pořadí vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Černý, připraví se pan poslanec Hendrych. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Krátce vás s nimi seznámím, protože jsou velmi důležité k zajištění potravinové soběstačnosti České republiky. Smysl mnoha těchto smluv je i podle vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu velice pochybný a v mnoha případech nic České republice nepřináší. Ale to bych se již opakoval po svém kolegovi, který již o nejasnostech v této rozpočtové kapitole při plnění těchto smluv hovořil před nějakou hodinou. A teď tedy krátce k jednotlivým návrhům.
A já jsem také neříkala ohledně těchto dvou politických náměstků, a chtěla jsem říct úplně to samé, co řekl můj kolega Karel Havlíček, a to, že my se teď v tuto chvíli bavíme o tom, že my z jedné funkce uděláme dvě. To znamená, že něco budeme platit dvojnásobně. Já v tuto chvíli zpochybňuji to, že budeme mít nespočet politických náměstků a že z jedné funkce uděláme dvě. To znamená, že to bude mít velký dopad i na rozpočet. A já pořád nevím, co ti náměstci ostatní budou dělat. Protože znovu říkám, a vy to moc dobře víte, že pokud máte dva politické náměstky, tak vás mohou zastupovat, ale nemohou nikoho řídit, nemají za nic odpovědnosti. Tak to prostě u politického náměstka ze služebního zákona, tak to prostě je.
Pane poslanče Metnare, já vás zastavím, protože ještě před vámi je řada faktických; nejprve pan ministr Válek, poté paní ministryně Černochová a paní poslankyně Peštová. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ale političtí náměstci. Tak vysvětlím důvod, proč já to považuji z pohledu resortu zdravotnictví za výhodné. Poslední rok té předchozí vlády se na Ministerstvu zdravotnictví vystřídali čtyři ministři. To chápu. Premiérovi se ministr zdravotnictví nelíbí, tak ho vyhodí, vezme nového, nelíbí se mu, vyhodí, vezme nového, nelíbí se mu, vyhodí, vezme nového, aby se vrátil k tomu původnímu. A to je naprosto legitimní, je to manažerské rozhodnutí schopného manažera. Jeden, profesor Černý, zdravím pana profesora Černého, pan profesor Šedo, zdravím pana profesora Šedu, paní profesorka Vašáková, také ji srdečně zdravím, a konečně profesor Prymula. To byli ti odborní náměstci, kteří vyhráli konkurs a pak odešli a vyhráli a odešli a vyhráli a odešli. A já bych rád měl buď stabilitu, takže tam žádný takovýhle náměstek, co bude odcházet a přicházet nebude, anebo oporu. A to bohužel ani jeden z těch ministrů v těchto náměstcích neměl.
Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou paní ministryně Černochová.
Pan bývalý ministr obrany Metnar ví, o čem hovořím. Je to vlastně držení hotovosti na telefonu ve chvíli, kdy se může odehrávat nějaký incident ve vzdušném prostoru, tak prostě jsme tou autoritou, která má určitá oprávnění. A to nepřenesete na ředitele sekcí, bohužel. Další jednání, které vedou političtí náměstci, teď to třeba můžu říct tento týden, tento týden za mě pojede pan náměstek Blažkovec do Vídně na jednání Středoevropské iniciativy. Česká republika má být v příštím roce předsednickou zemí. Teď jsem uvedla snad nějaké příklady, abyste si v praxi, kolegové, kolegyně, představili, co političtí náměstci dělají za toho ministra a co nelze delegovat na někoho dalšího, protože jsou to politická rozhodnutí, která jménem toho ministra s jeho politickou odpovědností, to nikdo z nás nepopírá, že je to jinak, tito náměstkové činí.
Nyní je na řadě s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Metnar. Prosím, máte slovo.
Já jsem samozřejmě čekala, až přijde moje vystoupení, ale bohužel mi to nedalo. Paní ministryně, to přece není ten služební zákon jen o vás. Ale to přece vůbec není pravda. Tady se bavíme o služebním zákonu, který postihne nejenom ministerstva. To není o Ministerstvu obrany. Panebože, tak už to konečně pochopme! Já jsem si ráno, nebo respektive poslechla jsem si tiskovku, která byla před touto Sněmovnou, a byla jsem v šoku, když jsem slyšela pana poslance Výborného, který tam říká, že to nejsou političtí náměstci. To jsou náměstci ministra. To je přece úplně velký rozdíl. Ne, jsou to političtí náměstci. Vrchní ředitelé, ředitelé sekcí. A nejenom na ministerstvech, ale i na těch dalších organizacích? Protože se nemůžeme bavit jenom o Ministerstvu obrany. Bavme se i o dalších organizacích. Nebo už je tady nemáme? Děkuju.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Za mého působení byli ještě podle stávajícího zákona dva političtí - byly dvě pozice politických náměstků. Já měl obsazenou jednu. A zaznělo tady jméno, které bylo pan náměstek Müller, který byl bývalý člen ČSSD, bývalý pracovník velvyslanectví v Německu, bývalý pracovník resortu zahraničních věcí a neměl stranickou příslušnost ke KSČM. Tak to jenom, aby když si tady říkáme pravdu, jak to bylo.
Děkuji. A s faktickou se dále přihlásila paní zpravodajka Zuzana Ožanová, poté paní ministryně.
Když chcete mít své politické náměstky, lidi, kterým věříte, což je svým způsobem pochopitelné, tak proč se kvůli tomu budou přesoutěžovat manažerské pozice na více než 200 úřadech? To mi opravdu hlava nebere. Mohli jste to udělat jiným způsobem.
Tady dávám taky ten obligátní příklad - my si myslíme, že je lepší v této ekonomické situaci České republiky modernizovat gripeny než nakupovat nejdražší americké stíhačky. Musíme na to samozřejmě mít peníze, to je prostě důležité. Tak to opravdu my nechceme. Samozřejmě, ruku v ruce s tím samozřejmě odmítáme, hnutí SPD odmítá, bezprecedentní zadlužování české republiky vládou Petra Fialy. To by se mělo hlasitě pojmenovat, a proto o tom taky tady hovořím. My principiálně - SPD nesouhlasí s pobytem žádných cizích vojsk, my nechceme žádná cizí vojska na území České republiky. Žádná cizí vojska. Já jsem tady zaslechl tu reakci à la rok 1968, ale tady bych rád připomněl, že je to právě kandidát vládní pětikoalice, respektive koalice SPOLU, je to kandidát koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL Petr Pavel. No, to je tedy opravdu neuvěřitelná věc. Situace je skutečně mimořádně vážná, teď občanům přichází další a další zálohy, dalším a dalším občanům v lednu budou přicházet další zvýšené zálohy, občané jsou opravdu zoufalí, těch občanů přibývá. Už bude prosinec, vláda neustále na něco čeká. Já si myslím, že je potřeba tento bod skutečně zařadit.
Zazněl tedy jeden návrh nového bodu. Jenom konstatuji, že nejsem úplně stenopisec, tak uvidíme, budu se snažit o co nejpřesnější znění. A nyní s přednostním právem je nejprve přihlášen pan předseda Marek Výborný a potom pan poslanec Aleš Juchelka.
Je to dluh vůči Kanceláři Poslanecké sněmovny, který bychom měli splatit tak, abychom v roce 2022 reálně pravidla pro tento rok také schválili.
Poslední přihlášenou je prozatím paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ale teď ke služebnímu zákonu. Já bych určitě pominula některé věci a určitě bych nad některými věcmi zamhouřila oči, co se týká výběrových řízení a dalších věcí. Byť tady v tuto chvíli není skoro z koalice nikdo, tak bych jim chtěla říct, že lidé, kteří se na nás dívají a říkají si, že dnes tady se nám vrací veto služebního zákona - já si myslím, že to je dobře - tak si musí říkat: Co to v té Poslanecké sněmovně schvalujete, čím se tady zabýváte? Vy nevíte, jaké problémy mají dnes občané České republiky? Vy nevíte, jak jsou drahé energie, jak jsou drahé pohonné hmoty, potraviny a co ty lidi trápí? Vy těm lidem říkáte, aby netopili, aby šetřili, aby nosili svetry, a z druhé strany si chcete vytvořit několik desítek trafik na jednotlivých ministerstvech v podobě politických náměstků. Je to opravdu výsměch lidem, obyčejným lidem, kteří dnes bojují s každou korunou v jednotlivých regionech. A jestli jste z Prahy, jeďte do těch strukturálně postižených regionů. Když tady dneska paní Pekarová mluvila o té paní z Karlovarského kraje, tak ona tam není jediná, těch lidí jsou tam stovky, které potřebují pomoct. A vy jim říkáte šetřete, a z druhé strany si vytvoříte nespočet politických náměstků. Nemyslím si, že jsou vyšší. Víte, jaká je odměna politického náměstka? Taková je realita. Tak si prosím nalijme čistého vína. Je neskutečné, že chcete odborné náměstky transformovat do pozic vrchních ředitelů, to znamená, že oni budou vykonávat stejnou práci, kterou vykonávali, a přivedete si politické náměstky za 100 až 150 tisíc, kteří nemohou nikoho řídit a nebudou mít žádnou zodpovědnost. Tak tohle řekněte obyčejným lidem. To nemůže přece nikdo pochopit a nemůže to být nikdy obhajitelné. S námi jste pro něj zvedli ruku. A ten služební zákon se musel schválit v této podobě, abychom mohli čerpat evropské peníze. A právě ten důraz, který se tam kladl, byl na to odpolitizování. Kdybyste mě přesvědčili, že je to odpolitizování... Takže my se vracíme k těm starým pořádkům a vracíme se k tomu tak, jak to bylo. Co vůbec nechápu, a jsem přesvědčena o tom, že Evropská komise toto nemůže nikdy schválit. A byli jsme opravdu pod velkým drobnohledem. A pokud by tam tyto prvky nebyly, tak jsem přesvědčena o tom, že by to čerpání těch evropských peněz nebylo. Když toto se zavede, tak i tato sféra...
Já se omlouvám, paní poslankyně, že vás přerušuji. Vážené kolegyně, kolegové, prosím o ztišení.
Ale já si myslím, že dneska to povede i k tomu, že se do těch pozic ti odborníci nebudou hlásit. Pro každého politický náměstek rovná se trafika. Já nechci říkat, že za minulé vlády Andreje Babiše nebyli ti političtí náměstci. Nebyli v žádném případě v takové míře, jako jsou dnes, a to je prostě fakt a je to pravda.
Iráčtí představitelé již netrvají na ukončení spojenecké přítomnosti v zemi a řada z nich naopak tuto pomoc oceňuje a podporuje a všichni naši významní spojenci v rámci Aliance navíc potvrdili, že budou v Iráku i nadále pokračovat. Mandát pokrývá rovněž Kuvajt, protože tam jsou umístěny prvky velitelské struktury koaliční operace. Co se týče západního Balkánu, tam Česká republika obdržela nabídku k dočasnému zapojení se do italské jednotky karabiniérů v rámci KFOR v Kosovu. Naši vojenští policisté budou především poskytovat poradenství kosovským policejním složkám. Nasazení vojenských policistů v misi KFOR bude mít pro Českou republiku celou řadu přínosů. Za druhé, naše vojenská policie získá přístup k informacím, což bude Česká republika moci využít i pro svou vnitřní bezpečnost z důvodu tedy organizovaného zločinu, migrace. Zkušenosti nejenom tak, že budou oni někoho cvičit, ale zejména zkušenosti i od těch Ukrajinců, protože to, čím si procházejí vlastně vojáci i dobrovolníci na Ukrajině, je něco, co přináší zkušenosti každé armádě světa, což je velmi ceněné nejenom z hlediska těch zpravodajských informací. A my samozřejmě budeme tyto informace získávat přímo tedy od ukrajinských zástupců, a to informace, které se týkají i různých operačních a taktických postupů obou válčících stran, takže budeme lépe vědět, jak Rusové bojují a jaké mají slabé i silné stránky, což si myslím, že většina z nás v této Poslanecké sněmovně ocení. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní ministryně.
Dobrý den, děkuji. Vážená paní ministryně, vážení kolegové, v rychlosti bych shrnul to, co tady bylo řečeno. Paní ministryně to vzala podrobně. Na výboru pro obranu jsme hlasovali jednohlasně. Projednáváme působení sil a prostředků Ministerstva obrany na území členských států EU, také v Iráku, Kuvajtu a Kosovu. Irák - ačkoliv jsme se kdysi ujišťovali, že Islámský stát skončil, není to pravda, stále existuje. I když totiž takové organizaci useknete hlavu, naroste jí hned nová a pokračuje v násilnostech. Co se týče Kosova, jde o bezpečnostní situaci v Kosovu a promítá se zde válka i na Ukrajině.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji velmi za slovo. Já zde vystupuji se stanoviskem jak za klub Pirátů, tak i za našeho ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, který je právě teď na ministeriádě NATO v Bukurešti. Já bych ráda v této souvislosti poděkovala paní ministryni obrany za spolupráci, protože ten návrh byl připraven právě ve spolupráci obrany a zahraničí. My jednoznačně podporujeme přijetí toho předkládaného návrhu. Protože ten návrh mandátu je klíčový z hlediska plnění našich aliančních a unijních závazků. A co se týče navýšení naší přítomnosti v Kosovu, tak tím zase demonstrujeme náš závazek ke stabilitě regionu západního Balkánu. Ten patří k prioritám české zahraniční politiky.
Přes naše území probíhá zvýšený pohyb konvojů ozbrojených sil jiných států, různá cvičení, která směřují například na Slovensko nebo do Polska a tak dále, a Vojenská policie tedy je připravena tento úkol plnit.
Poprosím o zklidnění v sále, ale myslím, že už se to stalo.
Při přípravě novely návrhu zákona bylo proto vyhodnocováno, jaké jsou obecné zákonné podmínky pro ochranu pobytu ozbrojených sil jiného státu na území České republiky.
Hlásí se pan zpravodaj.
V tuto chvíli bude jasně kodifikováno, jaké oprávnění a jakou působnost má Vojenská policie, potažmo příslušník Vojenské policie.
Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Pro pořádek se zeptám, jestli je u paní ministryně zájem o závěrečné slovo v této fázi? Zájem není. Pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo nemá. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 309 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Takže vypadá to, že se počty ustalují, a já zahajuji hlasování o tomto usnesení.
Vrchní ředitel sekce bude moci zastupovat člena vlády. Že tady je možný rozpor s ústavou, to prostě nikdo neřeší. Náměstek člena vlády - není nově určen počet, může jich být neomezeně. V současném zákoně jsou pouze dva, v novém tedy bude neomezeně, ale samozřejmě se všemi možnými bonusy, jako jsou auta, řidiči, náklady na sekretariát a tak dále. Nově bude nutné hned při podání žádosti doložit občanství a znalost jazyků, dříve se to mohlo doplnit později. Nově bude muset být doloženo CV s údaji o praxi, odborných znalostech a dovednostech. Náhradní termín pohovoru pro omluvené žadatele jen se souhlasem služebního orgánu. Dříve všichni řádně omluvení museli dostat náhradní termín. Nově stanoveno, že vedoucí oddělení budou jmenováni na dobu neurčitou a nebudou se přesoutěžovat, oproti tomu nejvyšší státní tajemník, státní tajemník, vrchní ředitel sekce, ředitel odboru budou přesoutěžováni každých 5 let povinně. Šest let šest platů. Devět let devět platů. Nad devět let dvanáct platů. Takže já si myslím, že opravdu tato rošáda se nám velmi vyplatí. Zároveň nově upraveno služební volno k individuálním účelům - pět dnů. Jen si úředníci požádají a nemusí vůbec dokladovat, na co to potřebují. Takže asi potřebujeme samozřejmě nevědět, co se kde s našimi úředníky děje. Zároveň tam jsou přechodná ustanovení. Přechodná ustanovení jsou o tom, že ke dni účinnosti zákona budou vrchní ředitelé sekce a ředitelé odboru považováni, že jsou jmenováni na dobu určitou. Pokud již uběhla lhůta od jmenování 5 let, tak se musí přesoutěžit. A tady jsem ráda, že i ve spolupráci tedy s koaličními poslanci jsme to aspoň prodloužili na 24 měsíců, protože původně tam bylo 12 a 18 podle jednotlivých stupňů, a to si skutečně myslím, že by bylo v jeden moment obrovské zatížení toho rezortu, když se vlastně musí přesoutěžovat skoro celý barák. Rozjetá výběrová řízení na představené se skončí a vyhlásí se znovu podle nových podmínek. A rozjetá výběrová řízení na řadové pozice se dokončí podle původní úpravy.